Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno. Já mám ale za to, že část té debaty, která probíhala vlastně celou noc, a ty argumenty měly zaznít právě teď.
Pandemický zákon je poslední krok k hromadným protestům a stávkám. A jelikož sama pracuji s lidmi, moc dobře vím, že opravdu valná většina z nich už toho má dost. S pozdravem Denisa Č., pracující slušný občan, máma dvou krásných dcer a člověk, který má rád zemi, ve které žije. Nedovolte, prosím, její destrukci. Už dva roky nežijeme. Jako občané druhé kategorie nemáme právo na nic jiného než chodit do práce, do školy, nakoupit a domů. Už nechci podepisovat poznámky, že ve škole nedodržují epidemiologická opatření, chci s nimi jít plavat, do divadla, do kina, do restaurace. Jsme absolutně zdraví lidé a toužíme onemocnět? A blíží se ještě další hrozba, větší omezení, přísnější tresty a maximální omezení lidských práv a svobod. Prosím, využijte všechny možnosti a zablokujte přijetí té hrůzy. Prosím vás všechny, abyste vzali zbytky zdravého rozumu a hlasovali proti přijetí daného zákona. Tento zákon je faktickým nastolením totality, popřením ústavy a Listiny základních lidských práv a svobod. Ptejte se, prosím, i vy vládních představitelů, ptejte se, proč je tato rychlá nutnost toto prosadit. Proč na neomezenou dobu? Proč v době, kdy některé země ruší veškerá opatření, protože jejich vlády pochopily, že jiný lék na pandemie než se s ní naučit žít a začít se soustředit na primární péči není. Děkuji. Dále: Vážený pane poslanče, dovoluji si vás touto cestou oslovit a veřejně také projevit své obavy v souvislosti s projednáváním novely pandemického zákona. Den co den interpretuji nálezy laboratorních vyšetření a spolu s kolegy z jiných oborů skládáme ojedinělou a vysoce subjektivní mozaiku umožňující navrhnout co nejvhodnější terapeutický postup pro každého jednoho pacienta. Co jednomu pomůže, druhému může uškodit. Například někomu lze stejný lék nahrazovat na lopatách, na jiného je moc i na špičku nože. Naučila mě pečlivě zvažovat přínosy a rizika všech rozhodnutí s vědomím, že vždy je v nich něco z obojí. S jakoukoliv volbou do našich životů přichází zisk, který je však nezbytně a nutně vyvážen nějakou ztrátou či ohrožením. Má práce mě naučila pokoře, úctě k životu i ke smrti a hlavně důvěře. Důvěře ve vlastní intuici a důvěře k intuici každého člověka. Vybírat z postupů řešení svých zdravotních obtíží. Jejich rozhodnutí je potřeba respektovat. Nikoho nechce chránit ani uzdravit, pokud se nemocný sám za sebe nerozhodne spolupracovat. Aktivně a dobrovolně se spolupodílet na svém zotavení. Nikoho nelze násilím uzdravit, nikoho nelze před nemocí násilím ochránit. Snad by stálo za zvážení poskytnout široké veřejnosti soubor několika odborných doporučení k osobní ochraně. Většina dospělé populace dokáže být odpovědná za svoje zdraví a nepotřebuje státní dohled pomocí zákazů, nařízení a nátlakových opatření. Dokáže posoudit rizika a přínosy jednotlivých doporučení a zvolit pro sebe to nejvhodnější, se kterým vnitřně nejlépe souzní. Po dvou letech je více než zřejmé, že nátlak a omezování lidských práv a svobod je spíš kontraproduktivní než přínosný a čím dál více vyvolává dojem totalitní praktiky. Zbytečně štěpíte společnost.
Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. Má dvě přihlášky, to znamená, že jí poběží deset minut. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Po 32 letech tak může vstoupit v platnost zákon, který bude odebírat občanům České republiky jejich základní práva a svobody, což je něco naprosto nepřijatelného.
Pojem epidemie by měl být přesně naplněn číselnými údaji, u jakého patologického agens a za jakého poměru počtu objektivně nemocných a nemoc šířících osob na daný počet obyvatel se vyhlašuje. Z definice je jasné, že to nemohou být pouze pozitivně testovaní PCR testem, ale musí být jasně definováno, zda a jak dlouho je daná pozitivně testovaná osoba příznaková nebo bezpříznaková zdrojem infekce pro své okolí. Jinak řečeno, nemůžeme každou pozitivně testovanou osobu prohlásit jako předchozí nebo současný zdroj infekce, jelikož může být pouze nositelem genetické informace destruovaného viru na svém povrchu. Bez jeho přesné definice obdobným způsobem jako u předchozího termínu nelze tento pojem jakkoli kvantifikovat, a tím objektivně stanovit ukončení působnosti tohoto zákona. Tyto viry jsou známy tím, že rychle mutují, jelikož RNA je poměrně nestabilní molekula a RNA polymerázy, které tuto makromolekulu syntetizují, nejsou tak přesně naváděny jako DNA polymerázy při syntéze DNA. Pokud vydáme zákon, který reaguje na určitý sérotyp tohoto viru, stává se tento zákon v podstatě zastaralý a bude vyžadovat opakované zásadní revize, tak jak se bude měnit sám virus. Proto je s podivem, že je urychleně novelizován zákon, který je ušitý horkou jehlou na předchozí patogenní varianty a zcela opomíjí současný vývoj vlastností tohoto viru. Pojem země se zvýšeným rizikem přenosu nákazy. Opět není v zákonu definováno. Občané vracející se ze zahraničí neoprávněně perzekvováni na základě nepřesných údajů, poskytovaných jinými státy. A navíc posledním vývojem epidemie upadá poslední argument podporovatelů vakcinace, tedy kolaps zdravotnického systému z důvodu jeho přetížení neočkovanými občany. Jakým způsobem sjednotí naši společnost? Pokud to má být jednota vynucená a kontrolovaná prostřednictvím protiústavních nařízení a zákonů, potom tomu lze rozumět. Jen je to třeba občanům sdělit, a nikoliv si hrát na velké demokraty. A toto chce prosím provést vláda, která se prohlašuje za demokratickou a vymezuje se proti čínskému, dle nich totalitnímu režimu. Z těchto a z mnoha jiných důvodů, které zde byly a budou uvedeny, nemohu v žádném případě podpořit tento zákon.
Děkuji, pane poslanče. Připraví se paní poslankyně Štefanová Iveta. Pak tu mám omluvu pana poslance Václava Krále dnes od 18 hodin do konce jednacího dne, a to ze zdravotních důvodů.
Již původní pandemický zákon, ale ještě více a zřetelněji jeho navrhovaná novela nám začaly odhalovat něco velmi důležitého. Je to proces předem připravené destrukce demokratické společnosti v jejích nejzákladnějších principech. Dovolím si připomenout, že Ústava České republiky deklaruje, že zdrojem veškeré státní moci je lid. Lidé si na základě své důvěry a preferencí v procesu svobodných demokratických voleb vybírají zvolené zástupce. Lidé si v žádném případě svobodně nevybírají, nevolí úředníky státních orgánů, ministry, ministerské náměstky a jejich poradce a účelově poskládané odborné komise.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom rychlá faktická pro zcela legitimní a správný dotaz paní kolegyně Maříkové, vaším prostřednictvím.
Děkuji, pane poslanče. Přeji hezké odpoledne. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Karla Maříková. Ano, děkuji, paní poslankyně.
A protože jsem předsedala, tak bych ráda ve svém vystoupení zareagovala na některé své předřečníky, nejdříve především na pana ministra zdravotnictví, pana Vlastimila Válka. Chtěla bych se ho zeptat, proč očkujeme tak málo v tuto chvíli? Já bych se chtěla zeptat, co teda děláme pro to, aby se lidé očkovali třetí dávkou, když jste tady řekl, že to ty lidi chrání. A je to správně. Ale museli jsme řešit i jednání. Na těch krajských zastupitelstvech, kde máte například v Karlovarském kraji 45členné zastupitelstvo, tak to není jako v Poslanecké sněmovně, že na návrh zákona potřebujete schválení nadpoloviční většinou přítomných poslanců, ale tam potřebujete mít vždycky tu většinu. A tu většinu má koalice. A já v tu chvíli tvrdím, že jestliže touto cestou do budoucnosti půjdeme, tak prakticky maříme principy zastupitelské demokracie. Omlouvám se, ale v tu chvíli ta role opozice je nulová. A já si myslím, že jestliže člověk je zastupitel, tak má chodit na ta zastupitelstva, má tam komunikovat, má tam být prezenční formou, má poslouchat ty problémy, má je diskutovat.
Tak máme dvě možnosti. Teď čekáme na postupně rostoucí zájem o Novavax, ten nebude hned tak. Další důvod.
Jak může mít takto někdo diktátorské manýry! Vážené dámy a pánové... Pan ministr kývá, ano, je to tak. Vážené dámy a pánové, pandemický zákon, který navrhujete, hrubě odporuje všem principům demokracie, všem principům přirozeného lidského práva na svobodu a spravedlnost. V tomto pohledu věřím, že soudy včetně těch nejvyšších by váš zákon rozcupovaly, a pokud ho protlačíte silou proti vůli občanů, proti vůli právních expertů, tak doufám, že ho soudy stejně pošlou do věčných lovišť. A vím, že zbude jen nehorázná ostuda a váš prohraný boj, protože boj o svobodu a právo musíte prohrát a prohrajete. A čím dříve tento pokus o zavedení diktatury ministrů a ministerských úředníků vzdáte, tím lépe pro vás. Váš hloupý útok na občanskou svobodu, váš hloupý pokus získat nekontrolovatelnou moc nad lidmi a touhle zemí nám v SPD zaručí úspěch i v příštích volbách a mnohé z vás, doufám, vymaže z politické scény. Vážené kolegyně a kolegové, znovu vás žádám o to, abyste si uvědomili, co je a co není svoboda a lidská práva. Děkuji za pozornost.
Vaše vystoupení, pane předsedo, vyvolalo jednu faktickou poznámku, se kterou se přihlásil pan poslanec Milan Brázdil. Poprosím pana poslance, aby přišel k řečnickému pultu. Děkuji za faktickou poznámku a v tuto chvíli se hlásí také s faktickou pan ministr zdravotnictví pan Válek.
Paní předsedající, děkuji. Vaším prostřednictvím, vážený pane poslanče, já strašně za ten dotaz děkuji, protože je nesmírně důležitý. Je jeden klinický příznak. Ty příznaky jsou velmi podobné - teď se bavím o tom, jak poznám, že bych mohl mít omikron. A my tady máme stále 400 000 těch, kteří jsou v nějakém riziku. Třetí dávka suverénně chrání proti vážnému průběhu. Ta data jsou ověřena ze všech zemí. Druhá dávka chrání, ale čím později od druhé dávky, tím chrání méně, proto ty země doporučují přeočkovat třetí dávkou už po šesti, dokonce některé po pěti měsících. Proto stojí za to se přeočkovat. Proto ještě jednou děkuji za ten váš dotaz. V této době a další čtyři týdny, další tři týdny: respirační potíže nepodcenit, neříkat si jsem nachlazený. To je to, co můžu doporučit všem.
Pane ministře, děkuji za dodržení času. Mám zde další faktickou poznámku, se kterou se přihlásil Jan Bauer. Pane poslanče, máte slovo.
Přibližně před rokem, když jsem dostal covid, tak jsem bohužel přišel o čich, což prostě nejsem sám. Prostě dělá opoziční práci. Samozřejmě to místo je k dispozici pro vás pro všechny, jestli máte podobné problémy. Jenom vás upozorňuji, že kdybyste si na to místo sedli a byli byste třeba zcela zdrávi, tak můžete o něco přijít, třeba o sluch nebo o zdravý selský rozum.
Děkuji panu poslanci za dodržení času k faktické poznámce.
Děkuji za dodržení času. Tímto jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, a ještě než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Nacherovi, přečtu omluvu. A nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. Ano, je prvním řádně přihlášeným, který bude vystupovat.
Druhá, ještě poznámka před čarou. Tolik na vysvětlenou, protože to nikdo na mikrofon neřekl. Já jsem si ten svůj příspěvek rozdělil na čtyři části. Zase až na citace to nebudu úplně číst. Já jsem to rozdělil na takové části, argumenty logické, politické, právní a podnikatelské, když už tato vláda je taková propodnikatelská, pravicová a podobně. Ještě předtím si, když už pan ministr tady říká, že má vtipné vložky, tak bych si také jednu dovolil stran toho, co mě zaujalo, když paní místopředsedkyně klubu ODS tady četla ty pozměňovací návrhy, tak poté co skončila, tak získala potlesk. Mně to přišlo absurdní, já se omlouvám, trochu v tom, že my tady projednáváme věc, která omezí svobody občanů v České republice, my tady projednáváme něco, proti čemu současná koalice, bývalá opozice, často vystupovala v tom minulém volebním období, co je až do konce listopadu. A přesto vy sem jako vláda dáte návrh, který nejprve obohatíte o pozměňovací návrhy a potom o další pozměňovací návrhy přímo na plénu, což je důkaz toho, že to připravené prostě není, to tak je, a že si to zaslouží první, druhé, třetí čtení. To se na mě nezlobte, buďte jako féroví. Já to neříkám zle, já to říkám prostě na základě faktů. Nejprve ten pohled logický. Ten logický u mě vychází, ti, co mě znáte, já jsem na ta čísla, já už jsem to naznačil v tom předchozím bodu, jestli jsme ve stavu legislativní nouze, nebo ne, tak teď budu detailnější. To znamená, jak jsem řekl předtím, proočkovanost je třicetinásobná. Kapacita nemocnic. Ve vážném stavu, tam je to ještě viditelnější, ta situace že je odlišná. Když k tomu přičtu ještě ty pozměňovací návrhy, které jste tady samozřejmě dali dvoufázově, první v rámci výboru a druhý byl načten před chvílí, tak je vidět, že to prostě do legislativní nouze nepatří. Dám jiný příklad, aby mi bylo rozuměno. V tomhle případě - tam se to týká lidí, kteří mají exekuce - tady se to týká lidí všech. Ale jeden, nebo druhý postup. Já bych spíš řekl opačně, že to rozhodnutí je naopak důkazem, proč tyhle věci vůbec v téhle chvíli a v této podobě nepřijímat. Zvlášť když ty pozměňovací návrhy tady jsou šité skutečně horkou jehlou a vy nemáte žádnou zpětnou vazbu.
Takže jste si nedali ani tu práci, abyste to přepsali na omikron. A samozřejmě to má svůj důvod. Vy tady argumentujete mutací delta, pak bychom se tedy možná mohli bavit o stavu legislativní nouze a o zkráceném řízení, ale ta důvodová zpráva už v době schválení vládou nebyla aktuální. Tak proč si to proboha aspoň někdo po sobě nepřečetl? Jestli to tam leželo na stole na té vládě a pak to jenom vzali a schválili? To znamená, samotní předkladatelé vědí, že ta norma není perfektní, že ta norma se musí vylepšit. A stejně umanutě trváte na tom, že to budeme dělat ve zkráceném řízení, kdy po druhém čtení bezprostředně následuje čtení třetí. Myslíte si, že to tady po té celé noci, co tady někteří vydrželi, spravíme a bude to perfektní a bude to dokonalé. Co nám brání udělat to za 14 dní a udělat to dobře? Chápu, že se tady roztočila nějaká spirála nebo kolotoč vzájemných naschválů, obstrukcí, že ta atmosféra prostě není konstruktivní. Hnutí ANO neobstruovalo u tohoto zákona. Nám se ten zákon nelíbí a my ho nepodpoříme svým hlasováním. Ale zároveň respektujeme, že to je vůle většiny. A vy si za ni ponesete odpovědnost, za tu právní normu. Takže to jsme respektovali. Prosím, nehlasujme pro zkrácené řízené. Automaticky se text začne projednávat v rámci prvního čtení. Žádná bezprostřední škoda nám nehrozí. Nejsou zde splněny pro zkrácené řízení. Zkuste se nad tím ještě jednou zamyslet a hlasujte rozumem, a ne tím, že jste všichni rozladěni z toho, co se tady v poslední době v té Poslanecké sněmovně děje. Věřte, že mě to netěší taky. Děkuji za pozornost. Přijetím pandemického zákona tak rozhodně děláte pravý opak.
Mám tady faktickou poznámku pana poslance Ondřeje Lochmana. Je přihlášen pan poslanec Nacher a po něm pan předseda Okamura. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím.
Mělo to na starosti Ministerstvo vnitra a předkládal to pan ministr Jan Hamáček. A máte naprostou pravdu, že se to má udělat pořádně. Ale ne pandemickým zákonem. Takže změňte zákon o bezpečnosti státu. Jestliže říkáte, že nouzový stav se nehodí na pandemie, a ty argumenty existují, já souhlasím, jestliže má vzniknout nějaký jiný režim, podobný nouzovému stavu, vhodný pro řešení epidemie, mělo by to být na úrovni ústavního zákona. Ale ono to taky znamená, že se s námi budete bavit, protože budete potřebovat 120 hlasů. Já jsem okamžitě připravený k této debatě. Děkuji vám za tu připomínku. Prosím vládu, aby předložila ústavní zákon, který nám tuhletu situaci řeší, a zrušme pandemický zákon jako takový. Zaplať pánbůh je míň lidí na jipkách a ohrožených na životě. Ale jestliže se prokáže, že se situace lepší, tak já jsem okamžitě připraven, pane kolego, s vámi diskutovat na téma ústavního zákona. A zbavme se toho pandemického zákona, který opravdu je paskvil, jak řekla naše paní předsedkyně někdy před 24 hodinami.
S pandemickým zákonem přišla opozice v minulém funkčním období a hledala se shoda napříč politickým spektrem.
Fialova vláda tady prosazuje autokracii několika vybraných členů vlády bez jakékoliv kontroly a brzdy. Jedinou faktickou účinnou kontrolou exekutivy by byl občan, tedy zákon o referendu a odvolatelnosti politiků. Ale to je model, který sveřepě a svorně odmítá celá tato Sněmovna kromě SPD. Vážené kolegyně, vážení kolegové, svoboda je přirozené lidské právo, které má člověk od narození. Svobody máme jen tolik, kolik si během života nenecháme vzít. Ekonomové by vám vysvětlili, že stát, jakkoli je potřebný, má jednu nepříjemnou vlastnost: je v určitém smyslu jako peklo. Ale teď mě to nechte doříct: Co stát uchvátí, to už nenavrátí. To je ten moment. To, že tu v celé Evropě máme vražedné daně a nenasytnou státní a evropskou byrokracii, je dané například tím, že v každé válce, v té první, v té druhé, si státy v čase nouze přisvojily větší a větší procenta daní. Pokud kdysi zákonodárci po vzoru ostatních vyspělých zemí určili, že omezovat ústavní práva občanů lze jen zákonem a jen v případech nejvyšší nouze, jen po tu dobu, co nouze trvá, mělo a má to své opodstatnění právě v tom, aby se komukoliv nezalíbil nekontrolovaný monopol na diktaturu a nemohl si ho ponechat po neomezenou dobu. Jakkoli je minulý pandemický zákon prosazený Babišovou vládou protidemokratický a neústavní, tak tam alespoň byla ta podmínka omezené doby. Protože od začátku říkáme, a rozsudky soudu nám daly za pravdu, že je to v podstatě pouze jinak pojmenovaný nouzový stav. Tato Fialova vláda přichází s návrhem diktatury ničím a nikým neomezené a také ničím neopodstatněné. To, že zavíráte třídy a posíláte domů zdravé děti, které se nemohou učit, je také protiústavní a nelogické, protože to ničemu nepomáhá. Dnes ani největší covidhysterik nemůže ignorovat vědecké zprávy o tom, že nejlepší imunitu mají lidé po prodělání viru a že děti nejsou fakticky nijak ohrožené vážným průběhem. Novelizace pandemického zákona, kterou tady předkládá Fialova vládní pětikoalice, je nástroj k podvolení celého národa. Vláda tímto zákonem chce legalizovat další teror proti vlastním občanům. Jsme v čase, kdy se nesmíme svobodně pohybovat a dýchat. Jsme v čase, kdy tyranie stále otevřeně odhaluje svoji odpornou tvář.